Připomenu, že poslanecké kluby předložily návrhy kandidátů na členy Dozorčí rady VZP také v souladu s principem poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně, tak jak to vyžaduje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně.
V příloze číslo 3 je uveden přehled letů, pro něž bylo vydáno povolení uplatněním zvláštního postupu, a v příloze číslo 4 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2008 do prvního pololetí roku 2013 za jednotlivá pololetí. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.
Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj tak, jak jsme ho schválili, Václav Klučka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
To je nesmírně zajímavá oblast, která je vždycky s velkou vážností ve výboru pro obranu projednávána. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? A budeme tedy o tom návrhu hlasovat.
Pane předsedající, přihlašuji se k návrhu, který jsem přednesl.
Ještě zagonguji a zase vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Od 15 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Volný z dnešního odpoledního jednání. Nyní tedy budeme pokračovat, a to bodem číslo Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Pane předsedo, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Tak se ptám, jestli časově stíháme, pane předsedo, jestli je to v pořádku. Dobře, v pořádku, děkuji a otevírám tedy bod číslo 51, Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Usnesení volební komise s číslem 27 vám bylo rozdáno na lavice ve sněmovně. A nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu.
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Děkuji vám.
Bude to první volba a první kolo. Ještě rychlá rekapitulace, která se týká obou voleb. Znovu zopakuji, jakákoliv jiná úprava ten lístek změní na lístek neplatný. V prvém kole musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Totéž platí i u případného druhého kola první volby.
Otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli neevidují žádnou přihlášku.
Ještě formálně bychom projednávání tohoto bodu také měli přerušit a poté vyhlásit volbu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, volby tradičně proběhnu ve Státních aktech. Volební komise je připravena, respektive další členy komise prosím, aby se tam okamžitě odebrali.
Cituji ze zprávy: "Ochránce s politováním konstatuje, že jeho doporučení Poslanecké sněmovně v roce 2011 nebyla až na jednu výjimku splněna vůbec. Vyslyšena byla pouze novelizace týkající se daně z přidané hodnoty. Doporučení týkající se zavedení místní příslušnosti exekutorů bohužel zamítla svým hlasováním Sněmovna. Další věci nebyly řešeny v podstatě vůbec." Zamýšlím se nad tím, jaký bude jejich osud. To je určitě správně. Ale je to dostatečné? Tato doporučení by měla být brána opravdu vážně. Z minulosti však víme, že vláda na doporučení ombudsmana a výzvy Poslanecké sněmovny nereaguje vždy tak, jak by se slušelo. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, že Poslanecká sněmovna by měla mít pravomoc přímo ukládat vládě, aby se vypořádala s doporučením ombudsmana. Vláda by měla buďto předložit příslušný zákon Parlamentu, nebo změnit chování veřejných institucí či úřadů. Pokud totiž víme o tom, že se u nás porušují práva, měli bychom jednat. A všichni víme, že nejefektivněji se umí vypořádat s problémy právě vláda.
Prosím, máte slovo. Děkuji panu Stanislavu Křečkovi za jeho vystoupení a konstatuji, že nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy. - Ano, paní poslankyně Miroslava Němcová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vzpomínám si na vzrušenou atmosféru v Poslanecké sněmovně, kdy byl zástupcem ombudsmana pan doktor Křeček volen. A teď s odstupem času chci říci, že si myslím, že ta volba byla správná. A je přesně na něm, na jeho odpovědnosti, nejenom zákonodárného sboru, ale též potom vlády, aby se k nim nějakým způsobem postavila a tento svůj postoj poté před veřejností obhájila. Jenom dovolte ještě krátkou poznámku k jednomu z pánů zpravodajů, který zde se zmínil o rozpočtu kapitoly veřejného ochránce práv. Zmiňoval tam, že tato kapitola snad jako jediná byla ta, která ušetřila nějaké prostředky ve státním rozpočtu. Musím opravit tuto informaci pana zpravodaje, protože jednou z kapitol státního rozpočtu je také Poslanecká sněmovna. A Poslanecká sněmovna v uplynulých letech od roku 2010 pravidelně ve svém rozpočtu 10 % z téměř jedné miliardy rozpočtu, který má, tedy 100 mil. korun ročně, ušetřila.
Děkuji paní Miroslavě Němcové za její vystoupení a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy.
Dobrý den, děkuji ještě jednou za slovo. Petiční výbor: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:
Tady bych chtěl poděkovat kolegům z výboru pro životní prostředí, že tento návrh schválili. Náš stát chrání poměrně značnou rozlohu území v různých režimech.
Obecnou rozpravu ukončím a přistoupíme k podrobné rozpravě. Děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Závěrečná slova... Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám bod
Dobré dopoledne. Já si myslím, že je to každého z nás svobodné rozhodnutí. Myslím si, že každého z nás k tomu vedly nějaké motivy, proč vstupoval do politiky. A pokud tento člověk říká, že by raději mohl ležet na pláži, tak ať na ní leží, protože já bych na té pláži mohla ležet také, ale neležím na ní právě kvůli panu Babišovi.
Mohou si sednout na svá místa. Budeme v něm pokračovat později. Oba žádám, aby se připravili ke svým zpravodajským zprávám. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dobré dopoledne pane předsedo a všichni přítomní. Většina základních informací, nebo ty podstatné tady už byly prezentovány panem doktorem Křečkem.
Uvedené výsledky hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 představují stav pokladního plnění vykázaný na bankovních účtech státního rozpočtu.
Mám tady faktickou poznámku od pana předsedy Stanjury. Ano, dobře.
Pane předsedající, já se omlouvám za technické nedopatření, nicméně dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor bere na vědomí
Prosím, posaďte se u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a teď je prostor.
Pan ministr tady přednesl v zásadě údaje ze zprávy a z toho, jak publikuje Ministerstvo financí pravidelně výsledky každý měsíc, a mě by zajímal komentář ministra financí. Když si vzpomenu, říkávali jste, že to není váš rozpočet. Plně respektuji.
Pan ministr se hlásí.
Děkuji za slovo. Tam se nevyčerpalo asi 12 miliard. A určitě budeme chtít šetřit. A potom samozřejmě tu máme státní firmy, které by mohl už někdo konečně začít řídit, které sloužily jako trafiky politickým stranám, kde je určitě dobré cash flow. Tolik za mě.
Nyní s přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Já myslím, že se v hodnocení výsledků roku 2013 v zásadě s ministrem financí shoduji. Já jsem neřekl, že ten výsledek je nějaký skvělý nebo něco, já jsem chtěl nějaký komentář k těm číslům.
Už ne, pane poslanče. Přihlaste se případně znovu. Děkuji. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já po vás také nepožaduji, abyste nám tady zazpíval Nessun dorma. Nicméně pokusím se položit jednodušší otázku. Vaše dosavadní kroky jsou bohužel zatím v přímém rozporu s tím, co deklarujete. My samozřejmě chceme věřit, že ty deklarace se stanou reálnými kroky, a proto kladu jednoduchý dotaz. O těchto pěti miliardách korun už bude rozhodovat jenom vláda. Jestli je utratí, nebo neutratí a za co je utratí, to už je věcí pouze vlády, do toho Poslanecké sněmovně nic není." To byl jediný smysl tohoto kroku. Nic jiného se zatím nestalo.
Ještě se hlásí pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Rozprava ještě neskončila.
Děkuji za slovo. Čtu materiály z Bruselu.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.
Dává přednost panu kolegovi Blažkovi, dobře.
Vaším prostřednictvím zareaguji na slova pana kolegy Babiše. Já sám jsem na tom trošku podobně jako vy.
Děkuji. Pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak co si to tady říkáme? To nejsou úředníci, kteří zdržují a dávají jedno odvolání proti druhému, že to trvá měsíce. A to si musí ty privátní firmy rozhodnout samy. Ne teoreticky. A pak si budeme vyčítat, politici si budou vyčítat, kdo za to z které strany může. Ale správná odpověď je - možná ti, kteří vymysleli ten zákon. Jediný rozdíl je v tom, že u českých nám nehrozí propadnutí v čase.
Teď vidím ještě přihlášku paní poslankyně Černochové. Ptám se, jestli je řádná.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Teď bych vás poprosil o konzultaci, protože v rozpravě bylo navrženo, aby se o jednotlivých členech dozorčí rady hlasovalo jednotlivě. Já jsem předtím navrhoval i v usnesení volební komise, že se bude hlasovat en bloc pomocí hlasovacího zařízení, takže asi bychom měli i o formě nebo o způsobu volby hlasovat.
Ano. Chápu dobře, že nikdo nezpochybňuje volbu pomocí hlasovacího zařízení. Takový návrh tady nepadl. Padl tady protinávrh k vašemu návrhu na to, abychom hlasovali o všech jménech dohromady. Dám tedy hlasovat o tomto protinávrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO, abychom hlasovali o jednotlivých jménech - o každém zvlášť. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Ale mám tady námitku pana ministra financí, který nemohl hlasovat. Pan ministr zpochybňuje hlasování. Já ho poprosím, jestli by podal návrh na zpochybnění hlasování?
Já jsem nebyl přihlášen, nějak mi to špatně fungovalo, takže bych poprosil znovu hlasovat.
O tomto návrhu dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Dávám znovu hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO na hlasování po jednotlivých jménech. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ptám se pana předsedy volební komise, zdali chce k tomu něco podotknout. Návrh byl přijat. Tím považuji tento bod za ukončený. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
Připomenu, že teď nás čekají dva volební body, číslo 56 a 59, kde volba bude realizována tajným způsobem, tedy pomocí lístků a uren ve Státních aktech. Nyní k bodu 56, k Návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. K dnešnímu dni je stále neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu a prezident NKÚ v zákonem stanovené lhůtě návrh na volbu předložil. Do rozpuštění Poslanecké sněmovny v loňském roce však volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu neproběhla. Volební komise k tomuto bodu přijala svoje usnesení číslo 31, které vám nyní přečtu. Tento návrh usnesení byl písemně postoupen všem poslaneckým klubům. Jak už jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví a my v komisi navrhujeme provést volbu tajnou.
Děkuji a otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku.
Veřejná správa jako celek nebyla schopna zjednat nápravu těchto nezákonných postupů a s ohledem na intenzitu nezákonností je nutno konstatovat, že veřejná správa se prezentovala jako nečinná a neúčinná. Proto ochránce přistoupil k podání žaloby. Za rok 2012 byl podán rekordní počet stížností. Ve zprávě je konstatováno, že sociální práce na kontaktních pracovištích buď vykonávána není, nebo je realizována v nedostatečném rozsahu. Upozornil bych zde také na část zprávy týkající se poskytování doplatků na bydlení na jinou než nájemní formu bydlení. Ochránce se ve své činnosti zaměřil zvláště na otázku zastropování nákladů na ubytovně, kdy s účinností od 1. ledna 2012 došlo ke změně právní úpravy, která se měla projevit i ve změně praxe úřadů. V rámci místních šetření však bylo ochráncem zjištěno, že tento zákonný limit není Úřadem práce České republiky při rozhodování o dávce akceptován. Dále bych zmínil informace uvedené v kapitole 7, které se týkají hospodaření úřadu. Těchto úspor bylo dosaženo převážně v režijní oblasti, tedy za nákup telekomunikačních služeb, energií a úsporou za využívání pošty a dalších režijních nákladů. Musím obecně konstatovat, že na tuto skutečnost jsem pak narazil i v jiných kapitolách rozpočtu. Cituji: "Právní postavení českého ombudsmana se od jeho zahraničních kolegů příliš neliší. Má podobnou působnost a podobné, tedy skoro žádné pravomoci.
Doufám, že bude stejný.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Takže paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, procházela jsem si informace o činnosti veřejného ochránce práv a musím přiznat, že mě nepříjemně překvapilo to, na jak lehkou váhu jsou brána jeho zjištění. Jaký je potom význam této zprávy? My máme v České republice instituci, která má v popisu práce ochranu práv občanů a která nám říká: Vážená vládo, vážení poslanci, vážení zástupci lidu, v České republice jsou v tom a v tom porušována práva občanů.
Jak jsem říkal, my jsme ty návrhy předkládali v minulosti. My jsme připraveni o této věci jednat a rozhodně tady nechceme tento návrh odmítat proto, abychom připravili vlastní verzi, tak jak to často znělo ve Sněmovně, ale abychom využili tento návrh k řešení, které určitě bude ku prospěchu. A rozumím i výhradám paní poslankyně Langšádlové. A to je věc, na kterou si musíme dávat pozor a určitě o ní musíme hovořit, protože skutečně ten problém není černobílý.
Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi a vrátíme se do řádných přihlášek do rozpravy. Prvním přihlášeným je pan poslanec Klaška. Připraví se kolega Beznoska.
Za druhé. Mohu uvést další příklady. Za další.